Není zájem. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Konstatuji, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 5. dubna 2022 na 16. schůzi Poslanecké sněmovny v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.
Rád se ujmu. Díky ní navíc patří mezi státy s hlasovacím právem v Antarktickém smluvním systému. Antarktida je podle tohoto systému smluv považována za nadnárodní území, které je určené pouze pro vědecké účely, a podepsalo to 48 zemí. Je ji potřeba přijmout hlavně z toho důvodu, že do českého právního řádu je třeba implementovat výše uvedené změny, Přílohu II, také Přílohu VI a další právní akty přijaté v rámci Smlouvy o Antarktidě. Už zmiňovaný Madridský protokol nemá v tomto úplně řekněme jasné postavení. S ohledem na nové poznatky v oblasti ochrany antarktické fauny a flóry byla také na mezinárodní úrovni už v roce 2009 přijata změna Přílohy II o ochraně fauny a flóry a změny v této příloze jsou spíše menší povahy, které nebudou mít významný dopad. Madridský protokol uvádí, že Antarktida je přírodní rezervace, která je zasvěcena míru a vědě, a ostatní činnosti je proto potřeba regulovat.
V historii Sněmovny... Nikdy se to nestalo. Vy jste včera potvrdili dvě věci. To znamená: My máme pravdu, nikdo jiný, my máme pravdu a tu vaši slyšet nechceme, a když se nás na něco ptáte, odcházíme pryč. A já jenom čekám, kdy přijde ta třetí věc, ten třetí bod, a to bude kriminalizace každého, který si dovolí říct nebo myslet jinak, než vy uznáte za vhodné.
Prosím přece jen o mírné zklidnění emocí. Prosím.
Děkuji za slovo. Dovolila bych si ho zařadit dnes v 10 hodin napevno, protože jsem přesvědčena o tom, že tento dokument a tento migrační plán by měl mít daleko větší prioritu než stavební zákon. Musím říct, že včera, vy všichni víte, že hnutí ANO bylo to, které prosadilo, že včera se tento bod v 18 hodin projednával. Já jsem tady vystoupila velmi věcně a korektně, pouze jsem shrnula věci. Opravdu jsem přesvědčena o tom, že ta strategie je důležitá pro všechny lidi, pro všechny hejtmany, pro všechny starosty a je nutné ji tady na půdě Poslanecké sněmovny projednat. Proto vás žádám, především vládní koalici, abyste podpořili to, aby se dnes tato strategie projednávala v 10 hodin místo stavebního zákona.
A paní předsedkyně Alena Schillerová, prosím.
Dámy a pánové, dovolte, abych zrekapitulovala, protože jsem tu byla jako i další z vás, co se vlastně včera stalo. My chceme jenom slyšet jednoduché odpovědi na otázky, které se týkají zdravotnictví, školství, ubytování. Včera tady velmi korektně moje kolegyně, paní profesorka Válková, se ptala: Byli jste se podívat na hlavním nádraží v Praze, kde leží rodiny s malými dětmi v nehygienických podmínkách, kde se batolí roční až pětileté děti? Byli jste se tam podívat? A to jsou věci, na které jsme chtěli znát odpověď. Dlouho po ní voláme. Hnutí ANO včera neudělalo nic, za co bychom se měli stydět. Požádala, uvedla ten bod, musela ho uvést podle jednacího řádu, to byla její povinnost, a čekali jsme především na vyjádření ministra vnitra. Nezlobte se na mě, čtyři roky jsem byla členka vlády.
Uvědomte si, co říkáte. Musím reagovat také na paní předsedkyni Schillerovou. Jak jsme mohli odpovídat na otázky, naši ministři zde byli připraveni, Tomio Okamura blokoval celou schůzi. Tak si to srovnejte v rámci opozice.
Opět konstatuji, že tak jako u předřečnice, ani zde nezazněl návrh na změnu pořadu schůze. Prosím, vraťme se k pořadu schůze.
Děkuji za slovo. Bylo to po dohodě a já se k tomu za poslanecký klub KDU-ČSL také hlásím. Podstatný rozdíl oproti tomu, co tady teď říkala paní předsedkyně Schillerová, byl ten jeden a zásadní. To, co tady včera zaznívalo z úst jednoho člena tohoto zákonodárného sboru, byla snůška lží, nenávisti, xenofobie. Nic takového tady v minulém období z našich úst nikdy nezaznívalo. Takový projev jsme tady slyšeli a pan předseda Fiala, Radim Fiala, má v jedné věci pravdu: ano, takové projevy tady nemají co zaznívat. A já říkám jednoznačně, takový poslanec má mlčet, mlčet, než tady urážet, lhát, vytvářet atmosféru zla a nenávisti. To jsme bohužel včera slyšeli. A poznámka k paní předsedkyni.
Děkuji, to bylo připojení k návrhu změny program. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A vy, paní předsedající, když vám říkám, že nerespektujete jednací řád, tak se díváte z okna, abyste to nemusela přerušit.
Tak to tu funguje. Prosím.
My to tak prostě máme, že každý se může vyjádřit tak, jak chce. A samozřejmě, neříkám to ráda, ale hnutí ANO má sebrány podpisy poslanců, a pokud se nedočkáme uprchlické strategie, budeme muset požádat o svolání mimořádné schůze.
Děkuji velmi za slovo. Já pořád ten dokument nemám. Prosím vás, tak mi řekněte, je ta strategie, je ten plán? Pořád o to žádám pana ministra vnitra a nemám v ruce ten dokument. Nechápu, proč bych ho nemohla dostat. Proč by ho nemohla dostat opozice? Takže já vás znova žádám. Vy moc dobře víte, že stavební zákon je ten, který hnutí ANO v minulém funkčním období prosadilo, a dneska je tam návrh na zamítnutí, takže se dá předpokládat, že určitě ten proces nebude krátký. Pojďme a schvalme bod Strategie zvládání uprchlické vlny, včera na to byly tři hodiny, a pak se vrhněme na stavební zákon. Ale jestli dneska někdo říká, že má přednost stavební zákon před uprchlickou vlnou, před tím, co se tady děje v území, tak se tedy na mě nezlobte, ale to tedy prioritu určitě nemá.
To byla paní místopředsedkyně a nyní s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka a poté pan předseda Josef Cogan.
Děkuji. Dobré ráno. Prostě poprosím - včera váš pan předseda, pane předsedo Fialo, tady nejenom na mne, ale i na ostatní reagoval...
Prostřednictvím mým, prosím, a připomínám, že jsme stále v bodu pořad schůze.
... reagoval na to, ať my tady nemáme poznámky, a vy je tady máte naprosto běžně. Já se jenom vracím k tomu, jestli chceme řídit tuto zemi ve prospěch občanů, tak prosím, ať se předsedové klubů dohodnou, jak budeme fungovat. Minulé čtyři roky opozice se zdaleka nechovala tak, jak se chová dnešní současná opozice. Nebyly tady hodiny rozprav k návrhu programu schůze. Jestli někdo tvrdíte, že ano, ukažte mi, který den to bylo a kolik hodin.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Seznámíme se s tím, jak by mělo probíhat dnešní jednání. A nyní je prostor pro případné návrhy na změnu již schváleného pořadu schůze a mám tu s přednostním právem k návrhu pořadu pana ministra Víta Rakušana.
Hezký den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové. Já se omlouvám, já jsem teď řádně omluven, ale považuji za nutné alespoň na začátku schůze vystoupit k programu, a to skutečně k programu. Včera jsme nemohli projednat bod, který byl zařazen na žádost opozice. My jsme to jako vláda vyslyšeli, my jsme tady byli přítomni všichni gesční ministři, já jako koordinátor strategie pro zvládání uprchlické krize určený vládou, všichni gesční ministři měli připraveni své referáty, nechali jsme vám dodat materiály, které popisují progres v dalším postupu na práci na programových prioritách, strategických prioritách vlády ve zvládání této oblasti. Bohužel se stalo, že opozice bohužel k tomu přistoupila tím způsobem, že náš názor jako vlády ani slyšet nechtěla. Stalo se něco jiného. Měli jsme tady hodinu nenávisti, měli jsme tady hodinu xenofobie, měli jsme tady hodinu rozeštvávání české společnosti, měli jsme tady hodinu relativizace utrpení ukrajinských lidí, kterým Česká republika dala přístřeší. My někdy musíme reagovat i tak, že reagujeme z principu, v souladu s naším svědomím, a tak jsme také zareagovali. Nebyli jsme ochotni poslouchat nenávistné projevy pana předsedy Okamury, ale chceme se vrátit, a to za vládu zaručuji, k diskusi o strategii zvládání uprchlické krize, proto přicházím s návrhem. Úžasný obrázek české společnosti a tenhle obrázek a dobré výsledky práce vlády v oblasti zvládání ukrajinské krize žádné xenofobní výkřiky tady ve Sněmovně nemohou zničit. Ještě jednou, jenom pro paní předsedající, zařadit pevně po projednání sněmovního tisku číslo 137 - stavební zákon.
To je jasné.
Zařazuji nový bod, zařazuji nový bod - Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize.
Ta dává přednost panu předsedovi Radimu Fialovi, který chce reagovat. Připomínám, jsme v bodu Pořad schůze, a nyní zazněl návrh změny pořadu.
Děkuji za slovo.
V tomto smyslu hnutí SPD připravuje návrh zákona, který v nejbližší době předložíme do Poslanecké sněmovny, jelikož dnes je tomu naopak a vláda Petra Fialy s tím nic nechce dělat. Současně je třeba řešit distribuční firmy, které spravují sítě. V případě plynu je žádoucí po vzoru Rakouska, Maďarska a dalších států dlouhodobý přímý kontrakt s dodavateli jak z Ruska, tak z Norska, případně z dalších zemí. A je tu třeba masivně podpořit energetickou soběstačnost domácností. V podstatě téměř polovina domácností by mohla mít minimálně část energie doživotně zdarma. Pochopitelně ta podpora musí být cílena přímo domácnostem, nikoli jako dnes spekulantům v solárním a dalším energetickém byznysu, kteří jsou ještě navíc často registrováni v daňových rájích. Státu se to vrací ve vyšším obratu, firmy mají nižší byrokratickou zátěž, lidem se to vrací pak v nižších cenách. To je typický příklad toho, kdy jsme ztratili suverenitu a kdy nemůžeme jednat plně... Ale kdyby tady byla vláda, která by chtěla jednat ve prospěch občanů, tak v podstatě Evropská unie nepovolí, takže nemůžeme pomoci občanům. A dám ještě jeden příklad ohledně tohohletoho. Pochopitelně zásadní je budovat naši energetickou bezpečnost. Součástí změn by měla být deprivatizace vody a energií včetně zpětného odkupu nejen vody, ale také plynovodu. Chápu snahy některých skupin odstřihnout se od ruského plynu a ropy, ale podívejte se na USA nebo na Němce, kteří naopak ruské suroviny houfně nakupují, a současně se USA těší, že nám naopak budou vozit svůj předražený břidlicový plyn. To, že se odstřihneme od ruského plynu, Rusko nepoloží, což uvádí i renomovaní ekonomové, jelikož Rusko už má uzavřené kontrakty na jeho odběr s Indií, Čínou, Pákistánem. Někde to je až dvojnásobek, kolem 50 korun za litr. To, že vládní pravicové strany jako jediné své řešení mají snahu říkat firmám, jak vysokou mají mít marži, je skutečně absurdní, protože tohle naposledy dělali komunisté. A to jsou přesně ty návrhy, které tady i SPD dlouhodobě navrhuje. Protože k čemu je občanům vláda, kterou si platí, když jim nedokáže v krizi pomáhat? To je vláda k ničemu. Chcete levný benzin? Tak deprivatizujme rafinerie a posilme podíl státního vlastnictví čerpacích stanic, což je model i v evropských zemích. To není socialismus nebo komunismus. Ostatně nejen Mexiko, dokonce i v Británii labouristé žádají znárodnění energetiky, protože to je skutečně strategická komodita, která by měla být pod veřejnou správou a kontrolou. Nikdo tam ovšem nevolá po kontrole výdělků soukromníků. Česká republika v podstatě přišla o vliv na strategickou infrastrukturu, na strategické komodity a tak dále. A to nemluvím o tom, že jsme kvůli zhoubné zemědělské politice Evropské unie přišli o potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze produkovat na území České republiky, což je taky jeden z velkých problémů, které by SPD chtělo napravit.
Nechali si zásobníky. A pokud to chcete přeložit, ano, ovládá to můj přítel Viktor Orbán. My už nemáme nic. Vy jste všechno rozprodali, ODS. A to není chyba pana premiéra. Pan premiér přišel zachránit ODS později. Všechno je pryč. Všechno jste rozprodali, všechno je pryč. Ano, oni rozhodují. Má rafinerie. MOL je maďarská státní firma. A tam stát může hrát nějakou roli. Takže my nemáme nic. Rakousko taky má státní firmu - rafinerie, plyn. Všichni mají a my nemáme nic. A kdo to měl postavit? A Poláci to nechtěli. My jsme vyřídili ty peníze. Všechny banky jste nejdřív zničili a potom jste je prodali za hubičku. Zachránil jsem ČSA, zachránil jsem OKD, dali jsme do pořádku i ten Thermal. To někdo koupil, potom to nezaplatil a stát se nemohl 23 let k tomu dostat. A vy jste to definitivně zazdili, definitivně. Jsou tam minoritní akcionáři. Do jádra nechtějí. Uvidíme, kdy skončí rok, kdo vydělal nejvíc. A my jsme se stali jenom pouhými pozorovateli ve vlastním domě. Ano, samozřejmě, Evropská unie říká, že máme mít nějakou zásobu ropy. My jim nebudeme diktovat, jakou ropu, takže rozhodne to polská vláda, Morawiecki, ne pan Fiala. Zase mě obviňuje tady nějaký redaktor, že jsme nenakoupili ropu. Ano, já jsem byl zásadně proti tomu, aby se nakupovala ropa pro rafinerii v Kralupech, která zpracovává sladkou ropu z Ázerbájdžánu. Proč bychom ji dávali na sklad? Potřebujeme kerosin pro stíhačky, potřebujeme naftu a benzin pro armádu. No, neuvěřitelná pitomost. První pokus byl, když pan Jurečka navrhl ten směšný doplatek na bydlení, aby kompenzoval některým domácnostem cenu elektřiny, plynu a tepla. Piráti říkají, že to je kompenzace za energie, někdo druhý říká, že to je vlastně pro děti, když se vrátí do škol v září, proto to má být v srpnu. Pan Jurečka neví, jestli to bude distribuovat úřad práce nebo kdo. Samozřejmě, je to 19 miliard ročně a to pomůže nejenom občanům, ale i zaměstnavatelům, protože snížení DPH zaměstnavatelům nepomůže. A místo toho, aby vláda tyto peníze použila na kompenzaci pro lidi a pro zaměstnavatele, tak si tím vylepšuje rozpočet. Takže to naše navrhované řešení bylo, že lidi nejdou nikam, neprokazují žádné příjmy, neprokazují nic, dostanou fakturu, kterou můžou zaplatit elektronicky, a na té faktuře vidí, jak jim stát pomohl. Fialova vláda nedala peníze, a proto máme ještě vyšší inflaci, tak to nedává samozřejmě žádný smysl.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Navrhuji, abychom určili poslance Oldřicha Černého a poslance Michala Zunu. A nyní budeme hlasovat o ověřovatelích dnešní schůze. Hlasování číslo 1, přihlášeno 128 poslanců, pro 124, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 21. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Oldřicha Černého a poslance Michala Zunu. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 21. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A nyní zde mám přihlášky s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Je to poněkolikáté, co zde vystupujeme se souborem zákonů, které mohou do značné míry pomoci domácnostem a pomoci firmám v růstu cen energií. Já se, tak jako už několikrát předtím, zaměřím na problematiku obnovitelných zdrojů a s tím související případné zdroje, které by mohly být z výnosu emisních povolenek. Nebudu tady opakovat už to, co jsem zde řekl mnohokrát, ale pokusím se to dneska ukázat z jiné strany, protože ta dobrá zpráva, která začíná probleskovat Sněmovnou, je v tom, že celá řada koaličních poslanců začíná celkem objektivně kývat hlavou na to, že obnovitelné zdroje by mohla být skutečně cesta. Jenom vás prosím o jedinou věc, říkejte to veřejně. Říkáte mi to v kuloárech, říkáte mi, že to vůbec není špatné řešení a že je to elegantní způsob, jak podpořit domácnosti i firmy, aniž bychom - a to je důležité říct v tuto chvíli - podpořili to, co nechce koalice, a to jsou vysokopříjmové domácnosti. Pokusím se to ještě jednou vysvětlit, a klidně prosím oponujte a řekněte mně, co je na tomto řešení špatné, tím spíše, že to je nástroj, který se využívá v celé řadě zemí, mimo jiné v Německu. Rozumím tomu, že se přeme o to, jestli je lepší pomoc plošná, nebo pomoc cílená. Koalice naopak prosazuje, aby to bylo pouze pro určitou úzkou skupinu 5 % domácností, firmy takřka vůbec, pokud neberu nějaké záruční instrumenty. Děkuji. Takže obnovitelné zdroje a poplatky je to, co by mohlo vyřešit do značné míry náš spor. O co se zde hraje, to jenom zopakuji: 45 miliard korun každý rok padne na ortel obnovitelných zdrojů. Ještě jednou to zopakuji: 19 miliard korun.
No a představte si, že pan premiér byl proti. Proč to tak je? Takže tihle kluci jsou zpět. No, pan Síkela je produkt pana Michalika. Referátník, tam je referátník. To je papír, kde se podepíše x úředníků a potom se něco děje. To není jak v privátu, že napíšete na dopis něco, nějakou instrukci. Takže já jsem měl údajně podle těchto lidí, a je samozřejmě jasná reportáž na pondělí, kde tenhle pořad řízený panem Wollnerem, a nebudu říkat, co si o něm myslím - bude lidem říkat, že po obsazení Krymu Babiš měl tady řešit ruský plyn. A kdo to dělá, samozřejmě všechny negativní? To je všechno na objednávku. Takže to jsou ti reportéři, kteří točí na objednávku - a já jsem vždycky říkal, korupce není jenom dávat peníze, ale korupce je i názorová, tak jsem se to dočetl na Wikipedii. Jaká je pravda? Já jsem zabránil privatizaci ČEPRO - to je poklad, to je diamant - a to chtěli taky zprivatizovat, ČEPRO.